Vyjmenovával je pan poslanec Dolejš. Já nejsem takovým pamětníkem. Víte, porovnal jsem tehdejší vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti s návrhem, který šel do meziresortního připomínkového řízení, i s návrhem, který doputoval do Poslanecké sněmovny z vlády. Ale nejde vůbec o počet článků.
Český třetí penzijní pilíř je bezkoncepční směsicí dvou zcela rozdílně regulovaných složek se zapojením poloviny veškerého obyvatelstva díky výrazné fiskální podpoře. Určitě přijdeme s návrhem.
Nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska a potom se připraví pan poslanec Benda.
Rovný důchod na úrovni zhruba 30 % současné mzdy je nepochybně řešením ke stabilizaci důchodového systému. Já se na ten návrh těším. Já se velmi těším na to, až to předložíte.
Děkuji. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.
Proto vlastně naše země nikdy neměla žádnou vizi od revoluce, proto nikdy koalice a opozice nebyla schopna nic dát na papír. Mně je to líto. To je hnutí, které se snaží přesvědčit demokraty a republikány ve Spojených státech, že by měli mít společnou vizi. Možná by lidé chtěli slyšet, že se chceme na něčem domluvit. A jaký je výsledek? Ne politika řešení problémů.
Prosím pana poslance Kalouska s faktickou. Prosím, vaše dvě minuty.
Promiňte, pane ministře, já se teď ve vší zdvořilosti musím ohradit. Já jsem ani jednou neřekl, že je to špatně. Já jsem ani jednou neřekl, že to je špatně. Já jsem jenom řekl, že polemizuji s tím, že to je tak snadné, protože si nemyslím, že to je politicky průchodné, ale že se těším na tu diskusi, až to předložíte. Ani jednou jsem neřekl, že to je špatně. Nepochybně to je řešení. Jenom nevím, jak moc je politicky průchodné. Neřekl jsem nic víc, nic míň, a myslím si, že to byla velmi zdvořilá poznámka, která naopak ocenila relevanci vašich argumentů.
Já jsem to tam nenašel. Ani tam jsem to nenašel. Jinak to jsou jenom informace jedna paní povídala.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Nevím tedy, proč pana zpravodaje něco zvedlo ze židle. Pan Gabal řekl naprostou pravdu. Možná že si pan zpravodaj neuvědomuje. Tak to vám nestálo za to. Tady se dívám rovně dopředu na poslance hnutí ANO. Pokud jde o pana kolegu Zavadila, on řekl, že to bylo pragmatické chování sociální demokracie. Pro mě to byl sprostý nezodpovědný populismus, to, co udělali, co říkali a co teď chtějí zrealizovat. Ideologický problém zcela elementárně leží někde jinde. My soudíme, že alespoň v nějaké části, a v tom druhém penzijním systému to bylo pouze v minimální části, jsme řekli občanům: Ne. To jsou vaše peníze, vy se musíte začít elementárně starat, vaše odpovědnost je, jakou životní úroveň budete mít ve stáří. Stát může pohlídat, aby tam byla dostatečná míra solidarity. Čím dál větší část stárnoucí populace se bude propadat do chudoby a v podstatě do bezvýchodné situace. Myslím si, že to, co skutečně děláte, je neuvěřitelné, a znovu opakuji: To, co říká pan Gabal, je naprostá pravda.
I já děkuji. Jelikož se jedná o procedurální návrh, necháme o něm hlasovat bez rozpravy. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Skoro ani nevěřím vlastním očím a uším, co vše tady slyším z pravé části našeho sálu. Takže nic jiného než to, že se zastavuje nárůst počtu lidí v tomto pilíři, se dnes neděje. Děkuji.
Děkuji za dodržení časového limitu a máme zde tři faktické poznámky.
Děkuji kolegovi Zahradníkovi za jeho faktickou poznámku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych ráda reagovala na svého předřečníka. Změnit rozpočtové určení daní, tak jak tomu bylo v případě obcí, trvalo řadu let. Probíhala řada jednání, prováděly se analýzy a teprve poté se stanovila nová kritéria, která odpovídala té době novely po 15 letech od účinnosti zákona. A to si myslím, že platí i v případě tohoto zákona. Jestliže chceme dělat systémové úpravy týkající se krajů, tak to musí být diskuse dlouhá, podpořená analýzami, diskusemi samozřejmě s Asociací krajů a dalšími, a teprve poté je možné dospět k systémovému řešení.
Děkuji paní poslankyni Kovářové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Rom Kostřica.
Kolegové, kolegyně, pane předsedající, já bych tímto chtěl využít a požádat ctěnou Sněmovnu o odhlasování zkrácení termínu na projednání ve druhém čtení o 30 dní, tedy na 30 dní.
Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Kostřica. Děkuji panu poslanci Kostřicovi. Posledním řádně přihlášeným je zatím pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jako pamětník, který kdysi právě u reformy veřejné správy byl, když jsme konstruovali jednotlivé příjmy jednotlivých regionů, tak se vždycky říkalo: tuto kompetenci má stát a má na ni takové a takové finanční prostředky, a tak by bylo dobře, aby tento objem finančních prostředků spolu s touto kompetencí na jednotlivé kraje odešly. Nebo dopravní obslužnost: milé kraje, tady máte na dopravní obslužnost. Tohle ovšem není ten případ. Tady ten systém funguje: V koalici jsme se domluvili, dáme sociálním demokratům na jednotlivé kraje dárek, protože je shodou okolností před volbami. Ale protože je před krajskými, tak prostě ministr financí sice rétoricky tvrdí, že je pravicově orientovaný, ale v podstatě absolutně rezignoval na jakékoliv, řeknu, nějaké využití těchto finančních prostředků. Já si velmi dobře pamatuji, kdy ještě bývalé vlády pomohly jednotlivým krajům právě na dopravní obslužnost, na posílení financí, které šly na železniční dopravu. Byly to tehdy zhruba myslím tři miliardy korun. Ty miliardy se vytratily. Myslím si, že opakuje pan ministr financí a tato vláda chyby, které je škoda, že je dělá. V minulosti to tak bylo. Tahle debata se nám tady vytrácí čistě v tom koaličním sdělení, že jste se dohodli se sociálními demokraty - hnutí ANO, že jim toto dáte.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já předpokládám, že kolega přede mnou, kolega Bendl, tři miliardy myslel memorandum. V některém z let 2012 či 2013 byla udělána úprava a teď se to vrací do reality. Takže prosím, ať si říkáme pravdu.
Děkuji panu poslanci Běhounkovi za jeho faktickou poznámku. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra. O tomto návrhu dám hlasovat. Takže zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení lhůty na 30 dnů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Marian Jurečka.
Kolem novely zákona o spotřebních daních se v posledních týdnech strhl značný mediální poprask, živený odpůrci pokračování daňového zvýhodnění biopaliv. Jejich argumenty ovšem často postrádaly logiku i pravdivost. Za prvé, novela rozhodně neprodlužuje podporu biopaliv. Je asi zbytečné, abych zde popisoval, že je snížení emisí ve vzduchu potřebné pro zdraví i životní prostředí. Tato směrnice spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Za druhé, novela nezvyšuje podporu pro biopaliva. Ona ji naopak snižuje a zpřísňuje dozor nad trhem s biopalivy. Novelou zákona totiž navrhujeme zvýšit spotřební daň u vysokoprocentních biopaliv a nově zavést daňové sazby u čistých biopaliv. Biopalivo, které se povinně přimíchává do pohonných hmot, nikdy daňově zvýhodněné nebylo. Je důležité si uvědomit, že současná podoba zákona o spotřební dani čisté palivo od daně zcela osvobozuje, což vede k nepřehledné situaci, protože Generální ředitelství cel nemá jednoznačnou kontrolu nad obchodem s čistou bionaftou. Po jejím přijetí bude uvalena spotřební daň na všechny druhy biopaliv. Upozorňuji, že ve velké míře biopaliva využívají například dopravní společnosti nebo také České dráhy. Všechny domácí firmy, které vyrábějí i spotřebovávají biopaliva, by měly ztráty. V běhu bychom tak změnili podmínky a investice výrobců a spotřebitelů by byly zmařeny. A co je hlavně důležité, znamenalo by to také ohrožení tisíců pracovních míst, a tím by přišel stát i o své výdaje a snížil by si výběr na daních. Ta se vyrábějí například z řepky nebo z cukrové řepy, což jsou plodiny, které při správném osevním postupu a vhodné agrotechnice nepoškozují pole, jak si někteří laici myslí, ale naopak, jsou to zlepšující plodiny. Evropské státy výrobu biopaliv podporují. Naopak, ještě vůbec nic není rozhodnuto a o biopalivech druhé generace vyrobených z odpadu, začala Evropská komise teprve jednat. Bez daňového zvýhodnění by výrobci finančně náročnou výrobu biopaliv promítli do cen veškerých pohonných hmot, a tak by za ně ve finále zaplatil víc každý majitel auta. Okolní země také podporují spotřebu biopaliv různými zvýhodněními. Na Slovensku platí snížení spotřební daně u některých typů biopaliv, v Polsku jsou od spotřební daně osvobozeny biosložky ve směsích s obsahem nad 2 % biosložky ve fosilním palivu, polští výrobci mají také možnost získat investiční podporu na výrobu biosložek. I v Rakousku jsou sníženy spotřební daně, navíc mohou Rakušané čerpat podporu na nákup vozidel s nízkými emisemi a motorů na alternativní paliva.
Takže mám svědomí zcela čisté. Takže mám zcela čisté svědomí. Už této zemi, tomuto lidu, který vám dal důvěru, a velikou, větší, než si zasluhujete, nic neříkejte.
Já vám děkuji.
Dobrý podvečer. Daním nerozumím. Já bych vás chtěl jenom poprosit, ne na odlehčenou, víte, já jsem z bývalého zaměstnání zvyklý na hodně věcí, na ošklivé věci, na nepříjemné věci. Ale vadí mi strašně jedna věc. Nemám daleko k tomu, abych kolikrát tady někoho vzal a řekl mu, co si o něm myslím, ale nemůžu to udělat. Vždyť si z nás musí dělat legraci. Jediné štěstí, které je, že na nás lidi nekoukají. Já bych vás chtěl poprosit, že je zajímá něco jiného. Aby to trošku někam odsejpalo? Mně by to připadalo možná veselejší pro ty lidi. Ale abychom se tady uráželi, nezlobte se na mě, to se nehodí. Jednou to je ministr.
Eviduji další dvě faktické poznámky. První pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Urban.
Máte pravdu, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího. Já si vaše slova vzal k srdci ještě dřív, než tento bod začal být projednáván. Já se toho úzkostlivě zdržuji a snažím se vaši pozornost upoutat pouze k tomu gigantickému konfliktu zájmů, který má ministr financí, majitel Agrofertu, který si přihrává několik miliard ročně návrhem tohoto zákona. Takže žádný vulgarismus už tady zaznít nemusí.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já bych rád dostal odpověď od pana ministra zemědělství, který předkládá ten materiál. Tečka. To je stejná cesta jako v Německu, možná ještě vyšší přimíchávání než v Německu. Zkusme tedy ještě jednou - máme tady čistou náhradu bionafty. Německo v roce 2013 zrušilo daňové zvýhodnění. Jestli nemám pravdu, tak mě opravte. Říkáte, že šlo cestou povinného přimíchávání, což my máme v zákoně také, povinné přimíchávání, a mluvíte tady o tom, že se bude zvyšovat ten podíl povinného přimíchávání. Já myslím, že to tak je. Pokud ne, tak ať nám to ministr zemědělství znovu vysvětlí. Poslední poznámka, abych využil ten čas. Není to pravda, přátelé! Poslankyně Šedivá žádný takový návrh nepředkládala ani se o žádném takovém návrhu nehlasovalo. A nebyla to ani sociální demokracie.
Tak já se tímto omlouvám zde nepřítomnému panu... ... ministrovi, že si vztáhl má slova na sebe. To jste nevysvětlil.
Mám zde s přednostním právem pana ministra a dávám vám přednost, takže pane ministře Mariane Jurečko, máte slovo.
Líh tedy vyrábíme z cukrové řepy nebo z kukuřice nebo z obilí. Obecně mu říkáme bioetanol a to přimícháváme. A je předpoklad, logický předpoklad, že ta poptávka po biopalivech vysokoprocentních klesne, ale nikdo není schopen odhadnout o kolik. K tomu, co tady říkal pan poslanec Urban. Je potřeba si uvědomit, že v Německu mají o něco vyšší ten povinný podíl, který přimícháváme do benzinu a do nafty, a předpoklady, že oni jdou tou cestou, že budou asi každoročně ten podíl zvyšovat až do roku 2020, aby naplnili těch 10 % obnovitelných zdrojů v dopravě z biopaliv. To dostaneme v nějaké dohledné době několika měsíců asi jako řekněme návrh, který by takhle měl být respektován.
Máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, pan předseda TOP 09 onehdy říkal jeden bonmot, který se dostal, myslím, i na bilboardy v jedněch volbách, a to bylo "když se říkají blbosti, tak spím". Já, když se říkají blbosti, tak jdu do bufetu a dám si jogurt. Ale dneska už jsem jich syt. Musím říct, že už by se do mě nevešel ani jeden.
Zejména za situace, kdy se argumentuje údajným zlepšením kvality ovzduší, neboť stále více vědeckých prací konstatuje, že biopaliva mají na ovzduší negativnější dopad než konvenční paliva. V následujících odstavcích je přehledně popsáno, jaký má pěstování řepky olejné negativní vliv na krajinu, na ornou půdu, na mokřadla, na riziko zvyšování povodní. Tato připomínka je zásadní. To je prostě pravda. Ministr financí předložil návrh, který v kombinaci duplicitních podpor, daňové úlevy čistých biopaliv a povinného přimíchávání prudce zvyšuje povinnou spotřebu, tedy produkci biopaliv. Ministrovi zemědělství se to nelíbí a uplatňuje proti tomu zásadní připomínku. Pak se ta připomínka někam vytratila. Fakt je, že se to prostě stalo. Samozřejmě, že každý ministr ví, že zásadní připomínku uplatňuje, a každý ministr ví, že ji stahuje a proč. Je to samozřejmě jeho právo. Podle mého názoru je to samozřejmě nesmysl. Ta pole nejsou nafukovací. Pokud se tam nebude pěstovat řepka, tak se tam bude dělat něco jiného. Někteří distributoři proti tomu zásadním způsobem protestují a k dokreslení atmosféry se sluší dodat, že nikdo z nich nenašel odvahu se podepsat pod stížnost proti panu továrníkovi, protože se bojí pana ministra. Každé vystoupení si zaslouží citát nějaké autority, který obecně platí pro řadu jiných případů než pro ten, který byl uveden. Dovolte mi, abych to udělal i v tomto případě a obrátil se k autoritě českého ministra zahraničí Zaorálka a citoval jeho větu, kterou tady řekl ve středu: "Nikdo od nás nemůže čekat, že budeme cpát peníze do kapes oligarchům." To je dobrá věta. Návrh, který projednáváme, v sobě obsahuje obrovská rizika rozpočtová, obrovská rizika pro českou krajinu a mimořádná rizika společenská z hlediska skandálního a bezprecedentního konfliktu zájmů. Proto v obecné rozpravě, do které se hlásím, nemohu udělat nic jiného, než zamítnutí tohoto návrhu, což nebude znamenat skončení povinného přimíchávání. To prosím pěkně bude platit dál. Jenom zamezíme tomu nemravnému pokusu prudkého povinného navýšení odběru Babišových výrobků.
Tato novela zákona velmi výrazně zasahuje do regulace biopaliv. Proč tedy není sladěná s evropskou legislativou? To je další otázka, která tady dneska zazněla a na kterou jsme nedostali odpověď. Proč nereaguje na negativní zkušenosti s biopalivy ve světě a v Evropě? Opět bez odpovědi. Jakou roli zde hraje novela zákona o ovzduší? K čemu vede pěstování plodin pro výrobu biopaliv? Vede k ničení cenného ekosystému, k zvyšování produkce skleníkových plynů a v neposlední řadě i druhotně k nárůstu cen potravin. Je třeba říci, že Andrej Babiš za přispění - Andrej Babiš se rozhodl dále ničit naše životní prostředí.
Přerušuji jednání schůze do zítřejšího rána do 9 hodin.